Máme ale první čtení jako u každého zákona a druhé čtení. A na co je druhé čtení? To je politika poctivá, to je politika správná a to je politika, za kterou se nestydíme. Žádný zmatek tu není, celá koalice stojí za konsolidačním balíčkem a budeme tak postupovat i v dalších dnech.
Nebudu používat silná slova. Jak jste na to přišel? Který rok to bylo? S čím to porovnáváte? Není to pravda. O čem dneska vlastně debatujeme? Budeme kritizováni, že jsme v prvním čtení projednávali něco jiného. Proč ne, nic proti tomu, ale vlastní vhled tam vlastně chyběl. Pomaleji. Kolik by to mělo být? Je to moc a je to současně málo. Je to moc a je to málo. Jsem pro i proti. Odpověz ano, nebo ne?
Děkuji. Já jsem nechal asi pět sekund navíc, ale nechal jsem i předřečníkům.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vy jste tady říkal, jak je krásná vzácná shoda, krásně jste si to vydiskutovali. Můžete mi, pane premiére, říct, co jste s tou tripartitou udělal, že se takhle ohnula? Co jste s tou tripartitou udělal? Já když jsem vypořádala připomínky, tak ti tam ječeli! Co jste udělal s odbory, které jsou ve stávkové pohotovosti? Kde jsou ty připomínky, které byly vznášeny v rámci mezirezortu, a najednou všichni mlčí! Ministerstva, která dala zásadní připomínky, sklapla paty, vysvětleno, neakceptováno a oni mlčí? Toto je mezirezortní připomínkové řízení? Takhle vy vypořádáváte? Já vám tedy děkuju!
Děkuji moc, pane předsedající. Nevím, koho jsem tedy urážel v tomto projevu, tomu opravdu nerozumím, protože naopak i přesto, že jsem byl možná o něco důraznější, tak jsem jenom popisoval, jakým způsobem vláda komunikuje o tomto konsolidačním balíčku. Odpovím panu premiérovi Fialovi slovy pana ministra Stanjury.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 71. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně. Omlouvá se Bartošek A nyní budeme pokračovat v omluvách. A ještě než budeme pokračovat v projednání bodu 3, mám zde s přednostním právem přihlášeného pana předsedu Jana Jakoba, ten stahuje svoji přihlášku. Vy jste přihlášen, pane předsedo Babiši, jste přihlášen do bodu s přednostním právem až jako třetí. Hlásíte se ještě před bodem s přednostním právem?
A ono je to všechno o penězích. Vzala jim tu slevu na jízdné, které my jsme prosazovali, směšná částka. Všichni si to pamatujeme. A je velká škoda, že pan prezident nevyužil tu možnost pomoci našim důchodcům, kteří si to samozřejmě zaslouží. Pan ministr nám ukazuje stále nějaké grafy, jaké mu vyhovují. V mediálním prostoru stále slyšíme různé nesmysly a když jdu do televize, tak ta moderátorka nezapomene citovat nějaký výrok z minulosti vytržený z kontextu. V mediálním prostoru máme nějakou expertku, která dělala šéfku důchodové komise, která samozřejmě tam šla jenom proto, aby se zviditelnila. Nic z toho nevypadlo, protože pokud důchodová komise přišla s tím, že umí výdaje, no tak neuměla příjmy. Já myslím, že není ani zájem debatovat.
Omlouvám se, pane předsedo, že vás přerušuji. Prosím kolegy v pravé části sálu, aby přesunuli své hovory do předsálí.
Naši důchodci nám píší a mají různé problémy, a hlavně se zdravím. A to, že máme nejhoršího ministra zdravotnictví od revoluce, tak to všichni víme. A to je právě profese pana ministra, tak možná tam by byl užitečnější než ve vládě, kde skutečně tomu zdravotnictví vůbec nepomáhá. Naši důchodci mají jiné problémy, někteří se ještě musí starat o své děti, které jsou bohužel nemocné. Teď mi pan Majzlík napsal. Vážený pane Babiši, chtěl bych vás informovat o tom, kam to tato vláda a orgány na ni napojené dopracovaly v oblasti léčebného konopí, to je určitě velké téma pro Piráty, kde vy jste pro lidi této země, kteří ho potřebují pro své léčení tolik udělal. Již více jak tři měsíce vládne v oblasti tohoto léčiva naprostý zmatek. V současné době nedodává do lékáren také nic. Nakonec se mi to podařilo až v Plzni, kde v lékárně na schodech Fakultní nemocnice Plzeň, a to je velice dobrá nemocnice, ještě nějakou zásobu měli. V červnu se situace opakovala. Tentokrát ještě něco měli v lékárně Fakultní nemocnice v Brně u svaté Anny. O šedé ekonomice budu mluvit za chvíli. Ptá se pan Majzlík. Opět budu riskovat 15 let vězení jen za to, že musím pro svou dceru jakkoliv získat lék, který potřebuje, ale který pro ni příslušné orgány tohoto státu, včetně Ministerstva zdravotnictví, zajistit kvůli svému chaotickému, neodpovědnému a naprosto neodbornému jednání zajistit nedokážou? Ale vy, kteří máte děti víte dobře, že pro děti uděláme všechno. A pan Majzlík to udělal tak, že nakonec jsme to společně prosadili a velmi dobře si pamatuji, jak pan Bartoš, pan Michálek a pan Vymazal, to je odborník Pirátů na konopí, a další členové tohoto podivného spolku pod etiketou Piráti ve svých předvolebních kampaních slibovali, co všechno pro legalizaci a dostupnost konopí, a to všechno toho léčebného, udělají. Neudělali nic. Naopak v době jejich účasti ve vládě se vše jen zhoršilo. Ze své pozice mohu konstatovat jen toto, tato vláda je složena z bezohledných darebáků, to říká pan Majzlík, kterým naprosto nejde o lidi této země, ale jen o jejich zisky a pocit moci. Tak to víme, pane Majzlíku. V úctě k vám a k vaší práci pro lid této země. Takže já doufám, že náš stínový ministr Farhan napíše interpelaci a bude se ptát. Takže paní ředitelka píše: "S jakými problémy se teď lidé na nadaci nejčastěji obrací?" Asi mě ani nepřekvapilo, když odpověď zněla: "Rozhodně jsou to vysoké nedoplatky na energiích, a to nejenom v domácnostech samoživitelů, jak jsme byli zvyklí v minulých obdobích, ale čím dál častěji i u rodin s dětmi, kde je žena na rodičovské dovolené a manžel pracuje. Takové rodiny dříve s penězi vycházely, dokázaly dokonce i něco málo ušetřit. To ale bylo předtím, než se rapidně zvýšily ceny energií, potravin a vůbec všeho. Ano, dobře slyšíte. Takže se pořád zamýšlím nad tím, jak to pan premiér myslí, když říká, že vláda nenechá nikoho padnout. A opakuji, že mluvím o rodinách, kde otec pracuje a matka je na rodičovské dovolené, čili přesně o takové rodině, kterou by každý racionálně uvažující stát měl podporovat, ale asi má jiné měřítka než pan Fiala." No a samozřejmě je to o tom, že vláda stále tvrdí, že nemá peníze. Potom čteme tady titulky Není možné. Při stávajícím systému vládnutí poměrného zastoupení není možné. No, takže naši důchodci mají smůlu, protože ODS je historicky nemá ráda. No, a teď tenhle návrh, který tady se dnes bude projednávat, je o tom, jak obrat důchodce o peníze. Takže co se píše v tom komentáři? Čtenáři se na asociální trest svých rodičů či prarodičů mohli připravit o pár hodin dříve, čtenáři Práva, než ministr práce a sociálních věcí svolal tiskovou konferenci, když almužnu spokojeně oznamoval, nezapomněl zmínit údaje, které jsme už mnohokrát vyvraceli. Radost ministru Jurečkovi neuděláme a zavádějící argumenty budeme rozebírat i nadále. Na penze vydáváme v poměru k HDP méně, než je průměr EU. Vážení důchodci, vážená vládo, méně, než je průměr EU. A naše vláda měla prioritu, důchodci byli priorita pro nás. A taky jsme splnili to, co jsme slíbili. Ve skutečnosti vše je otázka priorit, píše tady pan redaktor. Vezmeme kupříkladu výdaj za plánovaný nákup stíhaček F-35 od USA za zhruba 120 miliard. Pětikoalice se dobrovolně rozhodla vydávat desítky miliard na Ukrajinu a živit ukrajinské uprchlíky u nás. Vláda ale nemá koule - píše tady, to je oficiálně - to takto přiznat. Co se týká seniorů, touto optikou funguje pokřivené zrcadlo. Počkejte, teď jsem to ztratil... Ale přitom jen dodržela zákonnou povinnost a velice nerada - já dodávám - při mimořádné valorizaci. No a vzala směšných 7 000 korun každému důchodci tento rok a samozřejmě příští rok taky. Při nejbližší příležitosti je však pochybně skrouhla. Věc leží mimo jiné s argumentem narušení legitimního očekávání u Ústavního soudu. Zásluhovost - otazník - nic. Proč vládci letos tak urputně škudlili, když reálné mzdy kvůli neskutečné inflaci propadly a dál propadají a penze se totiž valorizují nicotně? Potom tady mám ještě jeden - druhý - z jiných novin: Prezentace ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky nepřinesla vlastně nic neočekávaného. No, tak já doufám, že neprojde, protože ten návrh je nemravný a my jsme zásadně proti. Ministr mluvil o udržitelnosti systému a tedy o nutných škrtech. Zároveň však plamenně tvrdil, že nikdo nebude krácen. Přitom se však vyhýbal faktu, že nové důchody budou valorizované méně, než kdyby úprava neplatila, a schovával se za legrační tvrzení, že nikomu důchody neklesnou. Ministr zkrátka nemá odvahu k tomu říci nahlas - milí důchodci, budete dostávat méně přidáno, protože na to stát nemá - a já myslím, že má - a nijak nám to nevychází. No, jim to nevychází, protože oni chtějí, aby šetřili všichni kromě nich. Když se podíváme na dnešní článek výletu pana Bartoše, nevím, kde to byl, nevím, proč ministr pro místní rozvoj jezdí do Japonska, do Jižní Koreje, měl tam toho fotografa za sto tisíc, tak na tom vidíme, jak oni šetří. Takže stát na to má. Kdyby ten stát řídil někdo, kdo na to má, aby to řídil. Daleko zajímavější je ovšem to, čemu se ministr Jurečka moc nevěnoval. Třetí a nikoliv nezanedbatelný fakt je, že s opozicí vláda nepočítá.
Já už jsem se tady na to ptala pana ministra a říkala jsem, že bych velmi ráda viděla nějaké relevantní analýzy sociálních dopadů, ale my jsme je neviděli. A já jsem tady prosila pana ministra, jestli by vystoupil a nějakým způsobem mi na to odpověděl nebo nám alespoň popsal nějaké ty analýzy, protože pokud někdo dělá tak závažné změny v důchodovém systému, tak jistě je musí dělat na základě relevantních analýz. Ale toho jsem se tedy nedočkala. A pan poslanec teď ještě zmínil, že nevěří tomu, že se bude snižovat životní úroveň. A tady jsme zase u toho. Žádné relevantní analýzy nemáme a tak, jak se vyjadřují sociologové, tak mě tedy skutečně vyděsilo to, že už v současné době považují chudobu v České republice za systémovou. To by mělo být opravdu pro nás jako velký vykřičník.
A poté samozřejmě všichni přihlášení do obecné rozpravy. A vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já přerušuji 71. schůzi Poslanecké sněmovny, ve které budeme pokračovat ve středu 26. července v 9 hodin.
Na to jsou papíry. To je dobře, to je jeho oblíbená destinace. Tam ten největší šok, a tam byl náš kolega Vondráček, byl tam pan poslanec Vondra, který má vůči Evropě celkem rozumné názory, tak ta paní Johansson normálně v České televizi řekla, že celou tu migrační zradu, ten podraz, připravovalo české předsednictví. A že údajně budeme mít nějakou výjimku. Ale pokud chcete pomoci těm lidem, tak těm lidem. Ať přijde někdo, koho si objednali, nějaká firma nebo nějaká instituce dopředu a normálně přiletí jako pracovní síla. Lodě nesmějí vyplout. Vy jste zodpovědní za ty stovky utopených. A můžete kecat dokola. Oni tam po evropských volbách už nebudou, tak zase budou "mlejt" ty blbosti. To vidíme všude, že je to velký problém. Za přijetí uprchlíka obdržíme stokrát menší částku. Nový řecký premiér bude stavět ten plot. Na tom vyhrál volby. A to nebylo nic proti ukrajincům. To, že pan premiér propásl tu šanci předsednictva - ano, a je to tvrdý byznys. Čtyři noci, pět dní jsme nespali. Dostal jsem ji. Pan premiér na to nemá tu odvahu, on to neumí. Asterix a Obelix village, ta vesnice. Tam to máme bránit. To je normální mafie. Tak nakonec to zaplatí MERO. Já jsem na to zvědav. O tom pan premiér mluvil, lživě nás kritizoval, že my jsme to nechtěli. No, my jsme to chtěli, pane premiére, ale naši kámoši to nechtěli. Pokud, a já si myslím, že vy nenajdete privátního investora na tento plynovod. Tady je další článek, a to je průzkum Kvůli rostoucím cenám energií omezují své potřeby i dobře zajištěné domácnosti. Míra obav z chudoby či neúměrného snížení životní úrovně je do velké míry závislá na příjmové situaci domácností. Čím jsou domácnosti hůře zajištěny, tím jsou jejich obavy z chudoby častější. Ale pan premiér nám za přítomnosti zástupce Českého statistického úřadu oznámil, jak jsme skvělí v inflaci. Jasně, jsme stále třetí nejhorší, pane premiére. Česká republika, a to je relevantní číslo, protože Český statistický úřad má zkreslené číslo z titulu metodiky vykazování bydlení, takže toto je relevantní. Já vím, že minule pan premiér řekl, že Eurostat - že s tím to nefunguje, ale funguje, to jsou správná čísla. Maďarsko je nejhorší. A víte, co je zajímavé? Že v přehledu poklesu reálných mezd Maďarsko má nulu. Tak zkuste se nad tím zamyslet, proč to tak je. Druhou, třetí nejvyšší inflaci, pane premiére, tak už se s tím nechlubte, prosím vás. Takže jen abyste věděl, já vím, že když se dostaneme ještě níž, tak zase to budete oslavovat. Jako váš příspěvek nebo dopad na to nebo dosah je nulový. Takže to je ta inflace, o tom to je. A já znovu opakuji - zrušte všechny dotace v celé Evropské unii! Zrušte! A znovu vyzývám ministra zemědělství, ukažte všechny zemědělské firmy, jejich procenta z dotací vůči tržbám. Ukažte všechny! Takže dotace je problém jenom Babiš. A tato vláda vlastně přichází s plošnými dotacemi. A tam ty kotle, ty staré kotle na uhlí měli hlavně lidi, kteří mají nízké příjmy a těm jsme pomohli. V minulosti hýbalo rozhořčení kvůli dotačnímu byznysu Čapího hnízda angažmá Andreje Babiše. Tehdejší opozice, nynější vládní koalice v něm našla svatý volební grál, dostala se k moci a dotační byznys bují dál. No, protože ony neexistují. Ty dotace de facto neexistují. Nezhmotnily se, fakt (?) se vláda pokusí narušit penězovody těm, kteří mají peníze a vliv. Ministr Jurečka se radši raduje, že za pět let nároky na potravinové banky stouply pětkrát, a to je dobře, já jsem to také podporoval, potravinovou banku, protože ta situace lidí je stále horší a horší. Kromě řečí, že dotace jsou zlo a nároková ekonomika špatnost, jsme se dočkali jen inovativního provádění okoukaných postupů. Českou chloubou však už v Česku vyrábět nechtějí. Za ušetřené peníze chtějí investovat do energetické úspornosti v jiných, dalších továrnách. Jasně, takže oni dostali dotaci na nějaké fabriky, tam to zavřou a dají si to do jiných. Ale na to už můžeme zapomenout. Zbyl vysoký účet za plyn či elektřinu a oči pro pláč. Jo, sosat, od slova sosat. Někteří majetní se přihlásili na Twitteru, že nebudou sosat, ti profesionální politici. Proč ne třeba růže nebo tulipány? se ptá tady pan redaktor. Holt snaha napravit aktivismus maltské komisařky pro rovnost Maliové toužící nahradit slovo Vánoce korektním slovem svátky něco stojí. Tak asi tam je nějaká návratnost. Já nevím jaká. Jak to je? Ukažte od Volkswagenu závazný příslib, že tady postaví gigafactory. Když jde do Spojených států, kde dostane údajně miliardy dolarů...